Reagujeme tak na jednu z největších hrozeb dneška, čímž plníme závazek opět daným programovým prohlášením vlády. Naši vojáci jsou v Afghánistánu, Iráku, Mali, plní úkoly v pobaltských zemích a jsou vyčleněni i do bojových uskupení Severoatlantické aliance a Evropské unie. Armádní rozpočet roste, stejně jako počet profesionálních vojáků a vlastenců v aktivní záloze, pokračují velké modernizační projekty. Jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě dle hodnocení. Vydali jsme se na cestu, která má smysl a jasně stanovené cíle, a není důvod v ní nepokračovat.
Připraví se paní ministryně Klára Dostálová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych připomněl sněmovně a zejména v tomto případě poslancům sociální demokracie jeden historický příběh, který dost zásadně ovlivnil moderní dějiny České republiky. Bylo jaro roku 2009 a poslanci sociální demokracie, tehdy opoziční strany, vyvolali hlasování o nedůvěře vládě pro důvodné podezření, nebyly tam žádné důkazy, ale bylo to důvodné podezření, že poradce premiéra se snažil ovlivnit jednu reportáž vysílání České televize. To byl dostatečný důvod pro vyvolání nedůvěry vládě a poslanci sociální demokracie argumentovali tím, že to je naprosto bezprecendentní zneužití moci a že zneužití moci je v rozporu s atributy demokratického právního státu, a že vláda tedy nemá právo vládnout. Proběhlo hlasování, na základě kterého z tohoto důvodu padla vláda České republiky v polovině úspěšného předsednictví Evropské unie. Dodnes si myslím, že to byla chyba. Dodnes si myslím, že máme kvůli tomu v Evropské unii ostudu. Ale připomínám to proto, že před těmi deseti lety byla sociální demokracie, alespoň verbálně, mimořádně citlivá na zneužití moci, na konflikt zájmů a na porušování atributů demokratického právního státu. A ta kauza se neodehrává už jenom v rámci České republiky. Těžko může nezajímat, protože máme předsedu vlády, který je trestně stíhán pro důvodné podezření z podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie, což samozřejmě každého daňového poplatníka v Evropské unii zajímá. Proč by měl průměrně vydělávající Němec, Francouz, Fin, Holanďan přispívat na větší majetek českého premiéra? A současně máme na stole předběžnou zprávu auditorů a právní služby Evropské komise, která jasně říká, že ten konflikt zájmů tady trvá. Já si umím představit, že na základě oponentury ze strany českých institucí dojde k nějaké technické změně u toho či onoho projektu. Proto se znovu obracím na kolegy ze sociální demokracie. Argumentovali jste demokratickým právním státem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Já vás nyní všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili, a tím odprezentovali na dnešní schůzi, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Holomčík, mám nahlášeno. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Petru Vránu. Má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů? Nikoho nevidím, že by se hlásil, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V tuto chvíli je přihlášeno 133 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky Já vás všechny poprosím o soustředění, budeme hlasovat o tom, že dneska budeme hlasovat i po 21. hodině. Hlasování číslo 2. Přihlášeno 151 poslanců, pro 141, proti nikdo. Následně se bude pořadí řečníků s přednostními právy řídit tím pořadím, jak jsme se domluvili na grémiu minulý pátek.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, jistě není potřeba připomínat, proč jsme se tu dnes sešli. A já půjdu rovnou k jádru věci. Myslím, že je nám všem jasné, že v tento konkrétní moment stojí v jedné konkrétní věci většina této Sněmovny proti většině občanů. Dokonce se dá říct, že momentálně politické poměry v této Sněmovně jsou v jedné konkrétní věci téměř zrcadlově obráceny k názoru veřejnosti mimo tuto Sněmovnu. Co mám na mysli? Tady ve Sněmovně je to naopak, aspoň v tuto chvíli. Většina této Sněmovny zastává politickou pozici, že není potřeba dělat nic. Nicméně vyzývám vážené poslankyně, vážené poslance, využijme tuto schůzi na to, abychom ještě jednou zvážili, zda je to správné, zda je správné nedělat nic, zda je to dlouhodobě únosné a dokdy je něco takového vlastně vůbec možné. Mimo tuto Sněmovnu si asi jen třetina lidí myslí, že předseda vlády nemá žádný problém. Že není třeba nějak řešit soubor obrovských střetů zájmů předsedy vlády, které mají dnes nejenom domácí, ale i mezinárodní rozměr. Které mají politický a ekonomický rozměr. Předseda vlády za těchto okolností podle mého názoru, podle mého přesvědčení nemůže v plném rozsahu plnit svůj ústavní slib, protože mezi jeho ústavním slibem a jeho osobními zájmy, zájmy jeho rodiny, zájmy jeho podnikatelského impéria, je zde očividný, zjevný konflikt.
Na začátek bych jenom shrnula, že česká vláda neřeší zadržení vody v krajině, ochranu půdy před erozí, a to jak vodní, tak větrnou, a nedělá kroky k ozdravění českých lesů. Nedělá dostatečné kroky ke zlepšení ovzduší, které má přímý dopad na naše zdraví. Takže toto jsou pro mě argumenty a jsou to argumenty i pro Piráty. A proto si vláda Andreje Babiše nezaslouží pirátskou důvěru.
Jedna faktická poznámka, pan poslanec Hájek.
Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já se omlouvám. Takže většinu času trávím v kanceláři a sleduji tady diskusi v přímém přenosu. Já jsem byl pět let, nebo téměř šest let v životním prostředí a musel jsem odejít. Musel jsem z toho výboru odejít, protože to, co se tam dneska děje pod vedením paní předsedkyně, to přerůstá všechny hranice. Můžete mi to přepočíst na hektary?
Já budu i kratší. Kdybyste mě, pane kolego, poslouchal, tak byste věděl, že jsem citovala komentář, který jsem si přečetla na Facebooku, odkud jsem vzala i tu fotku.
A jestliže zde není další faktická poznámka, tak řádně přihlášeným do diskuse je pan poslanec Petr Třešňák.
Já rozhodně nebudu mluvit 40 minut, jak tu zazněla už předtím taková narážka. My jsme si již zvykli, že vláda něco jiného tvrdí zde občanům České republiky, ale odlišně pak hlasují i její ministři, ať už v Radě Evropské unie, anebo dokonce i poslanci Evropského parlamentu. Tedy buď v této vládě levá ruka neví, co dělá pravá, nebo je to záměr. Rád bych se soustředil na naplňování konkrétních bodů programového prohlášení vlády. Pan premiér dokonce se včera fotil v Drážďanech s elektrickými vozy VW, to mohu takhle ukázat z jeho facebooku. Dokonce je k tomu i vcelku pozitivní tweet napsaný. Konkrétně budu citovat: "Ochráníme před nesmyslnými plány na výrobu elektromobilů." Vážená vládo, elektromobilita je rozjetá věc, a pokud nás chcete řídit jako firmu, tak si prosím uvědomte, že zásadní rozhodnutí v této oblasti a v tomto sektoru již padla a že celý automotive průmysl se již na takovou transformaci pomalu začíná orientovat. Tedy ten průmysl, na kterém výrazně stojí i naše ekonomika. A to je ten důvod, proč zrovna dnes mluvím o takovém pro někoho možná marginálním tématu. Pan ministr Brabec na podzim minulého roku hlasoval pro snížení emisních limitů osobních vozů v Evropské unii, ale pan premiér na to posléze reagoval 20. května v Hospodářských novinách: "Tak dost, ministři, nebudete si dělat, co chcete!" Takže takový evidentní nesmysl vládní podporu má, zatímco skutečně čistá mobilita nikoliv. Dalším tématem jsou železnice a opět budu citovat z programového prohlášení: "Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě." To jenom ještě doplním citací z knihy pana premiéra O čem sním, když náhodou spím. "U nás vznikala železniční síť v 19. století a moc jsme s tím neudělali. Takové silniční a železniční spojení do celé Evropy je ojedinělá šance pro naše firmy a jejich export." Takže se ptám, co tedy tato vláda udělala pro urychlení výstavby vysokorychlostních tratí. Poslední související téma začnu opět citací z programového prohlášení: "Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. To však dnes utichlo a my se maximálně dočteme, že Diamo začne prozkoumávat i stará ložiska. Zatímco ostatní země těží z toho byznysu, dále profitují, Česká republika opět spí a stojí na místě.
My to připravujeme. Určitě jsme se zavázali, že to ukážeme. A tak dále. A já chci poděkovat všem ministrům za jejich činnost a aktivitu. My jsme skutečně vzorem v Evropě. Taky jsme konečně začali něco dělat s digitalizací. Takže my realizujeme ty věci. Už tady nechci moc dlouho zdržovat. Naopak vláda se má čím pochlubit a jsem přesvědčen, že jednotliví ministři si to tady odprezentují. A samozřejmě je tam plno legislativních návrhů.
Nyní poprosím o slovo paní ministryni financí Alenu Schillerovou.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Nemám ráda tento konfrontační styl. Mnohem raději mám diskuse založené na argumentech, protože debaty provázené emocemi nebo debaty iniciované z důvodu rozdmýchávání emocí nemohou skončit jinak než kakofonií nesouhlasných monologů. Respektuji jej. Volič totiž hledá jasné alternativy, přemýšlí, vyhodnocuje. A rok této vlády je dobrou příležitostí pro bilanci toho, co se jí povedlo a co naopak ne. Jaký je výsledek dvanácti měsíců práce zde přítomné opozice? Možná by stálo za to spočítat, kolik legislativních návrhů ve prospěch pravicového voliče prosadili poslanci ODS, protože ty návrhy byly natolik dobré, kvalitní a jejich nositelé natolik přesvědčiví, že dokázali vyjednat jejich podporu. Ano, v silách opozice je prosazovat zákony a bít se za své voliče. To, že to někdo nedělá, protože mnohem pohodlnější je bořit, ještě rozhodně neznamená, že to nejde. Pojďme spočítat, kolik legislativních návrhů ve prospěch konzervativního voliče prosadili poslanci TOP 09, aby tak čelili vládě a její politice. Už jsem několikrát s nimi i spolupracovala. Zájem opozice je ale, jak můžeme vidět dnes, upřen úplně někde jinde. Důležitější než zlepšování života v této zemi je přeci obsazení výborů a podvýborů tím nebo oním, svolávání mimořádných schůzí a související politické exhibice, obstrukce, politikaření, vymýšlení a rozšiřování dezinformací. Slyšeli jsme a dnes opět uslyšíme sto pohádek o důvodech pro nedůvěru, ale už ne nezpochybnitelnou pravdu o tom, že Česká republika a její hospodaření vyšplhaly v žebříčku důvěryhodnosti na úroveň Belgie či Velké Británie. Určitě nepůjde o hodnocení 365 dnů druhé vlády Andreje Babiše. Mám z televizních diskusí s předáky opozice dobře odzkoušeno, že před otázkou, co se jim přesně nelíbí na zvyšování důchodů nebo podhodnocených platů, raději utíkají. Tipla bych si, že se nedostane ani na hodnocení toho, jak se vládě daří vybírat daně.
Za prvé bych chtěl ocenit projev ministra kultury a myslím to vážně. Byl to nejlepší projev po těch, já bych řekl mdlých, někdy až trapných, někdy až drzých, pane ministře zdravotnictví, vystoupeních. Jenom jednu chybu bych vám vytkl, pane ministře. Ale podívejte se, jak pan ministr kultury celou dobu stál. A pořád mluvil k nám. Pane ministře, kdo vás donutil k demisi? Kdo vás navrhl odvolat z vlády? K tomu jste měl mluvit! On vám tleská. Poslanci ANO vám tleskají. Ne opozice. Špatně jste se díval. Ta správná mísa je vlevo, sociální demokraté, ty jste nepřesvědčil. A druhá správná mísa je premiér, toho jste taky nepřesvědčil! Ten navrhl vaše odvolání! Tak proč mluvíte k nám, pane ministře? Tam není zrcadlo, oni vás fakt neviděli. Navrhuji jeho odvolání. Skvělý. Skvělý ministr kultury podle svých slov, ale nepřesvědčil vlastní stranu, vlastní vedení. Je to první sociálně demokratický ministr, který promluvil. Já to opravdu oceňuji. Ostatní někde jednají o tom, jak se vás zbavit. To jsou paradoxy, Vaňku...
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přijde mi nedůstojné Poslanecké sněmovny tady rozjet nějakou konspirační teorii, že podle stran se určovalo, kdo bude přečtený. Proto třeba mě tam nečetli jménem, ale byl jsem tam za pirátskou stranu a přečetli pirátskou stranu. Bylo to skutečně čistě na tom, jak se zástupci jednotlivých stran domluvili s organizátory.
Děkuji.
Mám pro vás dobrou zprávu, že technická poznámka je jenom dvouminutová. Co se týče mého vystoupení, tak já už jsem na úvod řekl, že jsem příliš slušný. To, že jsem nemluvil na tu druhou stranu - nepodsouvejte mi něco, co by mi rádi podsunuli mnozí. Já nezpochybňuji právo kohokoli mě odvolat. Já jim to nezazlívám. A já jsem řekl, že jsem členem sociální demokracie. Já jsem jako člen sociální demokracie hájil program církevních restitucí , i když mě to stálo velkou část mé možná budoucí politické kariéry. A v poslední poznámce. Víte, u nás funguje jedna zásada. Existuje koaliční smlouva. A v rámci té koaliční smlouvy má pan premiér povinnost učinit to, co učinil.
Tak vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Pojďme si nalít čistého vína. Pojďme si nalít čistého vína. Jenže všechno, co mělo být řečeno, už tady zaznělo mnohokrát. Všichni vědí, že dotace berou hlavně obří firmy místo opravdových podnikatelů a živnostníků. Všichni vědí, že po evropském jednání o klimatu máme v celém světě z ostudy kabát. Všichni vědí o spoustě dalších věcí, které Andrej Babiš a jeho vláda provádějí této zemi. Jenže nikdo zatím nenabídl lepší řešení, kterému by ve volbách dalo svůj hlas dost lidí. Mluvit o tom, že má Andrej Babiš odstoupit? Ale ten plán máme všichni rovnou před očima. Naposledy nám ho předvedl spolek Milion chvilek. Tím pádem jsou všichni, kdo žijí v této zemi, kdokoliv, připravení uvěřit, že změna je možná, a ochoten pro ni něco udělat. V posledních týdnech po celé zemi vyšly do ulic statisíce lidí. Tohle je možné i v celostátní politice - a nejen v ní. Před šesti lety se v Praze 7 naštvalo pár lidí a řeklo si, že nechce předraženou radnici. A díky důvěře, kterou dostali v celé Praze, umožnili změnu a dnes se k lepšímu proměňuje celé naše hlavní město, a to bez Andreje Babiše a jeho strany. A díky důvěře, kterou dostali v celé Praze, vznikla skupina lidí, kteří v sobě mají energii, nadšení a poctivost, a jejich sousedé to pochopili. Takových lidí je po celé zemi mnoho. Buď již jsou v politice na komunální či jiné úrovni, nebo jsou prostě jen aktivní součástí občanské společnosti.
Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid! Pokud chcete projednávat a bavit se o jiných věcech, než je vyslovení důvěry nebo nedůvěry vládě, tak to prosím čiňte v předsálí.
V naší zemi musí vzniknout síť lidí, kteří něco udělají, když půjde do tuhého. Tito lidé přinesou naději. To je jediná možnost, jak porazit populisty a prezidenta na Hradě. To je cesta, jak porazit stamiliony korun, které tito lidé lijí do volebních kampaní. To je cesta, které se tihle kazisvěti doopravdy bojí. Noví a nadšení lidé budou mluvit se svými sousedy a přesvědčí je, že změna je potřebná a možná. Mohou vstoupit do politiky s čistým štítem. Někteří z nich zůstanou u dobrovolničení a budou rádi, že pomohli. Z jiných se stanou poctiví zastupitelé, starostové, primátoři, hejtmani či poslanci. Chceme, aby v téhle zemi doopravdy bylo líp? Ptáte se konkrétně, jak dál? Čekají nás troje důležité volby - krajské, sněmovní a prezidentské. Nejdřív je třeba prosadit změnu v těch krajských. Času je velmi málo, budou už příští rok na podzim. Ať se do nich vytvoří jakákoli společenství a koalice, musí mít jedno společné - energii a naději. A tu symbolizují právě lidé, o kterých jsem předtím mluvil.
Kolegyně, kolegové, jsme tu dnes proto, abychom bránili vládu práva. Abychom bránili rovnost občanů před zákonem. Abychom bránili pravidla právního státu před konflikty se zájmy premiéra. Často slyšíme slova o tom, že když někdo vyhrál volby, tak má právo vládnout. O vině a trestu se nerozhoduje ve volbách. O tom, zda někdo porušuje zákon o střetu zájmů, se nerozhoduje ve volbách. O tom, jestli se při rozdělování národních a evropských dotací porušují pravidla, se taky nerozhoduje ve volbách. O právu se zkrátka nehlasuje. Právo buď platí, anebo neplatí. Ve fungujícím právním státě není možné, aby se premiérem stal trestně stíhaný člověk. Skutečně je hnutí ANO hnutím jednoho muže? Ve fungujícím právním státě také není možné, aby ten, kdo z funkce premiéra má zásadní vliv na rozdělování veřejných peněz, byl na těchto dotacích finančně zainteresován.